Prosím, pane zpravodaji.
První usnesení je usnesení, které předložil pan kolega Leo Luzar, a zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky:
Tak, všichni slyšeli. Já vás ještě pro jistotu odhlásím na požadavek z pléna, požádám vás o novou registraci. Děkuji vám. Ale já se omlouvám, potřebuji si ověřit u zpravodaje, jestli už byla otevřena podrobná rozprava. Jestli jsem správně pochopil, tak my jsme sice vyčerpali rozpravu obecnou, takže to mohu ukončit, protože ta faktická poznámka byla ještě v obecné rozpravě. A jestli se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, tak ji opravdu uzavřu. Ještě v obecné rozpravě kolega Leo Luzar.
Dámy a pánové, nebojte se, nebudu křičet, byť toho mám také hodně na srdci. Ty úkoly, které tady jsou a jsou před námi, jsou jasně pro orgány, které mají možnosti, ať to je Finanční analytický útvar, ať je to vyšetřovatel, ať jsou to soudy. Je to prostě na vládě, aby to dala jako ucelený materiál dohromady. Ale zase zůstanou ve vzduchu! To bych považoval za zradu na druhou. Protože už jednou uvěřili, že ta privatizace bude k něčemu a že jim tu lopatu nikdo nevezme. A najednou jim tu lopatu někdo vzal. Čili vraťme se k reálu.
Ještě stále v obecné rozpravě paní poslankyně Jana Lorencová. Stačí vám ty dvě minuty, jste přihlášená k faktické poznámce.
Já jsem přesvědčená o tom, že občané této země si zaslouží, aby byl alespoň pojmenován viník i za cenu, že to nedopadne úplně nejlépe, že to nedopadne všechno podle jejich očekávání. Ale právě vyšetřovací komise, tato vyšetřovací komise, má podle mého názoru daleko největší význam z těch, které tady zatím byly, s výjimkou jedné nebo dvou.
Ještě faktická poznámka. Děkuji za dodržení času.
Děkuji za slovo. Už to tady zaznělo. Iniciujete další komisi. Máme tady precedens, je reálný předpoklad, že z ní utečete taky. Proč bychom tu komisi dělali? Podle mě to je naprosto zbytečná nesmyslná věc. A naprosto souhlasím s kolegou Luzarem.
Ještě pan kolega Milan Urban s faktickou poznámkou.
Já jsem připraven nakonec podpořit tu vyšetřovací komisi, protože pro mě představa, jak Josef Hájek vyšetřuje Viktora - to je dost zábavné. Snad se budu ucházet i o to, abych mohl být členem té komise. Totiž to, co tady řekl Antonín Seďa, tak on řekl absolutní pravdu. Vláda to neprodávala žádnému Bakalovi, jak se tady pořád snaží někdo říct. Vláda to prodala Viktoru Koláčkovi, který byl velmi oblíbeným šéfem OKD. Chtěli to tehdy všichni, tak ať se teď všichni také drbou. Vláda nevěděla, že Koláček s Otavou to prodají Bakalovi za půl roku. Myslím si, že to bude fajn, Pepo, sledovat, jak si to tam s Viktorem budete říkat.
A ptám se, jestli ještě někdo v obecné rozpravě. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. První je přihlášen pan kolega Josef Hájek. Máte slovo, pane poslanče.
Tak ono to určitě úsměvné nebylo. Určitě není to jednoduché, ale pokud se skutečně schválí ta komise, tak jsem připraven tam fungovat. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Děkuji panu poslanci Josefu Hájkovi. Nyní pan poslanec Leo Luzar přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Náš návrh za KSČM, který je sněmovním dokumentem č. 4663, jsem již docela podrobně vysvětlil.
Ono je to trošku legrace, že my si myslíme, že v téhle místnosti - tedy já si to nemyslím, ale kolegové napravo si to myslí - že v této místnosti se dá udělat volební kampaň. Nedá se, přátelé.
Na to, kolik je vám let, paní kolegyně, byste si mohla možná pamatovat a vnímat trošičku víc. Tady jasně padl návrh. On byl ochotný přijet sem. Osobně to vím. Chtěl sem přijet. Vy, taky vy jste neměla zájem to slyšet, aby tady mohl říct to, co pan Faltýnek přečetl. On by vám to tady řekl. Vy jste to nechtěli. Já jsem u toho byl. On by sem přijel. Takže prosím, nedělejte to. Vy jste to neodsouhlasili. Takže jste neměli zájem ho slyšet, aby tady mluvil. No tak se to koná, tak jak se to koná. Proč by sem jezdil, když Sněmovna není na něj zvědavá?
Budeme pokračovat.
Asi bych musel být člen poslaneckého klubu ANO, abych byl vděčný, že pan ministr je ochoten přijet do Poslanecké sněmovny. Finanční správa uděluje malým a drobným podnikatelům za pouhé administrativní pochybení či opožděné zaslání potvrzení toho, že co už jednou Finanční správa dostala, že platí. Chci říct, že tito daňoví poplatníci nedlužili a nedluží státu ani jednu korunu. Ale přesto jenom tady chci dokumentovat postoj Finanční správy. Ano, můžete požádat o prominutí. Teď předpokládám, že využije tu možnost, ale pravděpodobně bude muset za dalších tisíc korun opět poslat žádost o prominutí. Tak uvidíme. A zjistíte, když budu hodně shovívavý, že jsem z toho byl nešťastný. Pořád odváděl pozornost k jiným a k jiným případům, které se týkaly zneužití práva. To není věc, kterou má rozhodovat rozpočtový výbor nebo Poslanecká sněmovna. A nikdo z nás to ani nenavrhoval.
Především je to daňový řád, který nařizuje zkoumat skutečnou podstatu operace, ne tu formálně deklarovanou. A jsou to judikáty Nejvyššího správního soudu a je to judikát Ústavního soudu, který opakuje, že pokud jediným účelem operace bylo krácení daní, pak je ta operace protiprávní, i když proběhla formálně čistě podle zákona. Proč daňová Kobra v tomto případě se stala daňovým slepýšem, to asi není těžké uhodnout. Problém je samozřejmě, že ten delikt, protože ty dluhopisy jsou desetileté, tak ten delikt se bude opakovat každý rok. A to je, jsem hluboce přesvědčen, pravý důvod předložení návrhu pana poslance Babiše, který se snažil implementovat do návrhu týkajícího se dárců krve, aby to zákonem ukončil. Pak už se to neobjeví v bilanci Agrofertu ani v jeho vlastním daňovém přiznání a nikdo se nebude ptát. Do té doby snad své Janečky ve funkci udrží. Ale do roku 2023 je udrží těžko. A já se domnívám, ale tohle je moje spekulace a nemusíte se mnou souhlasit, já se domnívám, že ten návrh není nic jiného než snaha vyvinout se z odpovědnosti, pravděpodobně i trestní odpovědnosti, že se tohoto činu dopustil, a ukončit to legislativním návrhem. Na to skutečně stačí profesionální výkon exekutivy, aby tam, kde je potřeba daň doměřit, bylo doměřeno. Poctivý podnikatel, pokud chce ze své firmy získat poctivě vydělané peníze, buď si vyplatí manažerskou odměnu a tu zdaní, anebo si nechá vyplatit dividendu a tu zdaní. Popřípadě onen podvodník si nevyplatí dividendu, ale tváří se, že nákup korunových dluhopisů je skutečně nákupem korunových dluhopisů, a nikoliv skrytou výplatou dividendy. Já připouštím, že takových týpků v podnikatelském světě v České republice bude více. A zejména ten první případ, ten prodej bezcenného majetku za nesmyslně vysokou cenu, se skutečně několikrát opakoval, Finanční správa odhalila a trestala. To se pravděpodobně lze domnívat. Ale nikdo z těch lidí se nestal ministrem financí, který si vetknul do štítu boj s daňovými úniky. Nikdo z těch lidí neříká, že všetci kradnú, a nechce ždímat živnostníka o poslední korunu, a přitom se jim směje do očí a říká: vy všichni kradnete, jenom já legálně optimalizuji a čerpám. Proto si dovoluji přednést usnesení k tomuto bodu. Poslanecká sněmovna
S přednostním právem se hlásí pan poslanec Faltýnek.
Doporučuji si bedlivě tuto knihu přečíst, přátelé, protože pan Kalousek a jeho fungování ve státní správě je ukázkovým příkladem netransparentnosti, nevýhodných prodejů, a musím to říct, prostě i korupce.
Asi by nás mělo zajímat, kdo má pravdu, jestli pan předseda Faltýnek, nebo pan generální ředitel Finanční správy. To je přece jasný rozpor. A nevím z čeho. Nebo má pan předseda Faltýnek nějaký nadstandardní přístup do informací Finanční správy? Já myslím, že ta odpověď není tak složitá. Nebo možná jinou, stejně pravděpodobnou odpověď naleznete. A poslední otázka, která je zase legitimní, a každý z nás může dát odpověď: Z jakého důvodu došlo k vydání těchto konkrétních dluhopisů tři dny před změnou zákona? O tři dny později už by to nešlo. Musela zaplatit fakturu ještě 29. prosince? To jsou přece legitimní otázky a odpovědi má hledat Finanční správa. Ani rozpočtový výbor Sněmovny, ani Poslanecká sněmovna jako celek. To usnesení není k tomu, aby se prověřila jedna emise jednoho emitenta, ale všem. Ale pan generální ředitel napsal, že pokud mu nepředložíme důkazy, tak vlastně nemá na základě čeho zahájit šetření a kontrolu. Do které patří Finanční správa, kolegyně a kolegové? Do výkonné moci. Ani jeden z mých kolegů z poslaneckého klubu důvěru této vládě nedal. To je váš premiér. Tvařte se, že není, ale je to váš premiér. Vy jste hlasovali v rámci ústavní role parlamentu pro vyslovení důvěry této vládě, my ne. A kam patří soudy? Jednoduchá otázka. Do moci soudní. Najednou to nejde. To je opravdu celé. Nevím, v čem vidíte problém.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dodržujeme tradici - než se dostane na řadu řádně přihlášený poslanec, je to minimálně hodina, než uběhnou všechny faktické a přednostní práva. Já se budu snažit trošku to téma odpolitizovat. Nepatřím do žádného poslaneckého klubu, nepatřím do žádné politické strany nebo hnutí, takže si myslím, že můj pohled bude takový trošku nezávislý a budu to vidět trošku jinýma očima. K vystoupení pana předsedy Faltýnka - nikde ho tu nevidím. To ať se na mě nezlobí ani pan předseda Faltýnek, ani pan nepřítomný ministr Babiš, pokud měl prezentovat to stejné.
A já si velmi dobře vzpomínám, že i prezident NKÚ, pokud byl na kontrolním úřadu, řekl jasně, že NKÚ nemá zájem kontrolovat obce, malé obce, že jde o to především kontrolovat příspěvkové organizace obcí a krajů. Vzpomínám si velmi dobře na kauzu Opencard a další problémové kauzy, ke kterým v podstatě NKÚ neměl kompetenci. A chtěl bych poprosit všechny, aby si vzpomněli, co slibovali voličům předtím, než vstupovali do Poslanecké sněmovny. Je to jeden z klíčových zákonů a já prosím o jeho podporu stejně jako podporu toho zákona o NKÚ. Děkuji za pozornost.
Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě dám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Marka Bendy. Já ho pro pořádek zopakuji. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento... Omlouvám se, eviduji žádost o vaše odhlášení, prohlašuji tedy toto hlasování za zmatečné. Nejprve vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Počkám, až se počet poslankyň a poslanců ustálí. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut. A nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru a návrh byl přijat.
Protože už to bylo častokrát předmětem debaty výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, navrhuji, aby byla tato materie navržena také k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Děkuji, eviduji váš návrh. Nevidím, v tom případě dám hlasovat. A dále zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento tisk byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede i v tomto případě paní ministryně Michaela Marksová.
Děkuji za slovo. A asi není potřeba říkat, že to tedy navazuje na tuto novelu - A tento předložený návrh zákona tedy obsahuje vymezení pojmů, které návrh novely Ústavy v souvislosti s rozšířením kontrolní působnosti NKÚ do Ústavy zavádí, a to konkrétně pojmu veřejné prostředky, pojmu prostředky poskytnuté z veřejných rozpočtů či pojem právnická osoba s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku. Zároveň obsahuje stanovení obsahu kontroly prováděné u územních samosprávných celků a jimi založených nebo zřízených právnických osob, jakož i u dalších právnických osob, které kromě veřejných prostředků hospodaří rovněž se svými vlastními finančními zdroji.
Já vám také děkuji, paní ministryně. Prosím.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, ano, tento tisk konkretizuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, které mu případně budou uděleny předcházejícím tiskem.
Obsáhlý, složitý a byrokraticky zbytnělý zákon dnešní situaci spíše zhoršuje a komplikuje. Zvyšuje také náklady vlastníků i společností. Zákon snižuje právní jistotu vlastníků. Pokud si to však rozmyslí, mohou ji nařídit odstranit. Na čí náklady? Přitom je bude správní řízení ale vyžadovat. Vznikne tak zmatek a chaos a prodlouží se i správní lhůty. To bude mít negativní vliv na všechny zúčastněné vlastníky, odborníky i úřední aparát a ztíží to obnovu památkového fondu. Opak by měl být cílem zákona. Zákon je diskriminační vůči odborným profesím. Některé reguluje, jiné nikoliv. K těm regulovaným patří například restaurátoři, stavební historici a archeologové. K těm se chová přímo šikanózně. Ministerstvo kultury se pokouší před Poslaneckou sněmovnou tvrdit, že zákon byl řádně připomínkován a projednán se zainteresovanými osobami. Není to pravda. Vážené kolegyně a kolegové, nyní se však dostávám z mého pohledu k nejproblematičtější části návrhu tohoto zákona. Tedy v historickém pojetí nikdo nesmí poškozovat nejen jednotlivé objekty, ale ani celek, tedy památkové zóny a památkové rezervace. Celé historické území je tak podle Listiny chráněno. Území, jako jsou například historická jádra měst vládou prohlášená památkovou rezervací, kulturní památkou tak nebudou. Z toho vyplývá, že to, co dnes vyhlašuje vláda, jako jsou již zmíněné památkové rezervace, kulturní památky nejsou. Je nepřijatelné, aby nebyla sjednocena terminologie v tak základním pojmu, jako je pojem kulturní památka. Je nezbytné, aby terminologie návrhu zákona byla totožná s terminologií Listiny. Jsem přesvědčena, a jistě se shodneme, že není možné zužovat pojem kulturní památka, který je pro památkovou péči naprosto klíčovým pojmem. Toto ustanovení bude příčinou mnoha soudních sporů mezi investory a státem. Podle mého názoru bude schůdnější vrácení zákona k přepracování. Vážené kolegyně, vážení kolegové, právě jsem vám přednesla jen poměrně malý výčet nedostatků, které vládní návrh zákona má. Jsem si vědoma toho, že přijetí zákona je úkol daný vládou a předkládá jej náš koaliční partner. Jsem ale přesvědčena, že nemůžeme obětovat kulturní dědictví naší země jen proto, že máme nějaké koaliční dohody. Pan ministr by si měl uvědomit, že my, poslankyně a poslanci, nejsme státní úředníci a nemůžeme za jeho podřízené dávat návrh zákona do pořádku, do podoby, v jaké by měl být. My máme jen v rámci pozměňovacích návrhů zpracovat dílčí věci. Navíc si myslím, že je lepší, aby i za cenu toho, že současná Sněmovna zákon do třetího čtení nepošle, dostal ministr Daniel Herman a jeho úředníci úkol zákon přepracovat tak, aby byl zákonem moderním, aby šlo o právní moderní úpravu, a to bez vad. Vím, že nejsem jediný koaliční poslanec, který má s předkládaným návrhem zákona problém.